Já proti případnému zpřísnění trestnosti hlásání nenávisti nic nemám, jakkoli si myslím, že to možná dopadne i na některé navrhovatele.
Vážené dámy a pánové, samozřejmě nemá smysl reagovat na nějaké hlouposti, co tady říkal pan ministr, nějaké invektivy. Oni se rozhodnou demokraticky ve volbách, jaké politické názory a politický program chtějí, aby byl prosazován ve Sněmovně. Ale to my nejsme. To je rozdíl mezi těmito názory a našimi názory. Tak zpátky k té věci, ale byla to faktická poznámka. Ale do této debaty také nechci teď zabředávat. A my se snažíme ten stav napravit.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já nebudu navrhovat zamítnutí tohoto návrhu zákona. Jenom bych chtěl, abychom si všichni byli vědomi, co je v něm ve skutečnosti obsaženo. Já proti němu nic zásadního nemám. Vždycky jsem říkal, dokud máme individuální trestné činy pomluvy, tak máme mít i kolektivní trestné činy, nebo se můžeme rozhodnout, že nebudeme mít žádné trestné činy verbálního charakteru. Obojí varianta je možná, ale musím ji nějak kombinovat. Tam není o islámu, náboženství ani slovíčko. Ale jenom se netvařme, že to je něco, co má řešit otázky nějaké církve. Ne, má to řešit otázku šíření nenávistné ideologie, která v tu chvíli není na daném území spojena s žádným hnutím. Nějak dopadne, uvidíme, jestli dopadne za dva roky, nebo za tři roky. Ale jenom abychom si byli vědomi tohoto. A o tom se máme bavit. Tady se bavíme jenom o tom, jestli se musí jednat o nějaký konkrétní subjekt, ať už ve formě právnické osoby, nebo alespoň neprávního subjektu ve smyslu hnutí v České republice, nebo jestli nám připadá, že šíření některých myšlenek je tak strašlivě škodlivé, že k tomu nemusím mít žádné uskupení osob, ale stačí, když hlásám tuto nenávistnou ideologii. Bavme se o tom, jestli má tento typ ideologie být trestně postihován, a vůbec nesouvisí s tím, z jaké strany, z jakého spektra náboženského, nenáboženského, myšlenkového ta ideologie pochází. Jedná se prostě o ideologii. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Takže právě v tom nevidím žádný problém, proč bychom nemohli zpřesnit stávající stav, když už pro hnutí to platí. Kdyby to bylo jinak, tak už tady asi nebudeme. Takže naopak tento konkrétní případ to nasunul do té problematiky islámu. Takže tady budeme vystupovat na to téma a musíme si říci, co to vlastně ten islám je, co to je islámská ideologie, abychom řekli, co vlastně na základě stávajících zákonů je v České republice možno připouštět a jaké ideologie je možno vlastně tady šířit.
Také děkuji.
Teď budu asi trochu mimo jednací řád, ale rychle zareaguji. Znamená to, že ten jeden lístek nebudeme v tuto chvíli vydávat, abychom si rozuměli. Bude tedy ta volba připravena na příští týden. Ale přece jenom doplním s informací, kterou mám. To nemusí být argument, rozumím tomu. Ale mám informaci, že na poslanecké kluby byla zaslána písemně i jeho preference, že těch třináct jmen písemně klubům doručil na sekretariáty. Nevím tedy, jestli na klubu ODS ta informace proběhla, nebo ne. Ale nechci vyvolávat žádný spor. Technicky potvrzuji to, že ta volba tedy proběhne za týden.
Čili přerušuji jednání do 14.30 s tím, že odpolední jednání začínáme podle schváleného pořadu schůze, kdy mu bude předcházet vyhlášení výsledku volby.
Krásné poledne, dámy a pánové. Já bych chtěla poprosit kolegy z SPD, aby tady nemátli veřejnost tím, že v České republice máme mešity. Žádné mešity, kolegové z SPD, v České republice nemáme. Jestli tady něco máme, tak jsou to modlitebny.
Naše hnutí SPD předložením úpravy zmiňovaného zákona dává všem silně a otevřeně najevo, že chceme mít zákonnou normou ošetřeno každé společensky nebezpečné veřejné vystupování vedoucí k propagaci nenávisti, popírání lidských práv a omezování rovnosti lidí bez rozdílu národnosti, příslušnosti k etnické skupině, rase, třídě či jiné skupině osob. Někteří poslanci, kteří neustále veřejně osočují naše hnutí jako extremistické, tento náš návrh označují jako naše populistické gesto. Nová navrhovaná úprava zmiňovaného paragrafu trestního zákoníku dává do rukou orgánům činným v trestním řízení, konkrétně soudům, státním zástupcům a hlavně Policii České republiky, nástroj, pomocí kterého budou moci kvalitněji rozhodovat o právní kvalifikaci protiprávních skutků, které budou vykazovat známky definované v tomto paragrafu. Prioritně to ulehčí rozhodování příslušníků Policie České republiky, a to v nejdůležitější prvotní fázi, kdy se o možném protiprávním jednání dozvědí a začnou prověřovat všechny dostupné informace ke stanovení právní kvalifikace. V rámci úspěšnosti by bylo vhodné co nejdříve zapracovat manuál pro příslušníky Policie ČR, který by definoval základní pojmy obsažené v tomto paragrafovém znění trestního zákoníku, jako například hnutí, ideologie, potlačení práv a svobod člověka, rasová, etnická, národnostní, náboženská či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Všechny tyto aktivity by měly být vedeny s cílem, aby trestné činy naplňující znaky takto definovaného paragrafového znění byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Navržený zákon přitom nijak neomezuje žádnou lidskou víru, pouze omezuje veřejné šíření a propagování takové ideologie, která ohrožuje svobody ostatních.
My v našem hnutí SPD Tomio Okamura navrhujeme, aby byla trestná i podpora ideologií, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásají rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Vůbec netuším, proč bychom tady o této úpravě měli vést jakoukoliv rozporuplnou debatu. Děkuji vám, vážení kolegové. Chtěl bych taky poděkovat, že přebíráte rétoriku SPD a uvědomujete si, že případná existence mešit v České republice by opravdu vyděsila veřejnost. Děkuji vám, že veřejně podporujete rétoriku našeho hnutí.
Děkuji panu poslanci Lubomíru Volnému. Paní kolegyně Černochová bude reagovat s faktickou poznámkou.
Ještě před sebou máme několik hodin jednání. Žádné mešity tady nejsou, jsou tady pouze modlitebny.
Pan poslanec Lubomír Vích také s faktickou poznámkou? Evidoval jsem vaši přihlášku, pokud ji vzdáváte, je to možné.
Pokud jsme nedodrželi správné názvosloví, já se za paní kolegyni pochopitelně omlouvat nemůžu, nicméně podstatné je to, že vy jste řekla, že informace o tom, že v České republice jsou mešity, děsí veřejnost. Máte pravdu, paní kolegyně.
Pan poslanec Radovan Vích řádně přihlášený, připraví se kolega Ferjenčík.
Po formální stránce s ohledem na dosavadní praxi se můžeme domnívat, že neutrální stanovisko je v zásadě poměrně příznivým hodnocením poslaneckého návrhu, ale když budeme číst dále, tak návrh je - je řečeno tedy ve stanovisku vlády, že návrh obsahuje a je odůvodněn neskončeným soudním řízením. Říkal to tady i pan ministr. Vláda neshledává v trestním zákoníku mezeru, kterou by bylo třeba vyplnit novelou, a konečně návrh má i technické legislativní nedostatky. A tady si dovolím poznámku na závěr.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložili jsme tady doplněk návrhu. Netvrdím, že všechno je dokonalé, a proto bych reagoval na slova pana kolegy Výborného prostřednictvím pana předsedajícího. Udělejme následující: Pusťme tento zákon do druhého čtení, vyjádřeme se k němu. Děkuji.
Děkuji, pan kolega Kobza změnil svou přihlášku na faktickou, takže kolega Blažek ještě posečká. Prosím, pane poslanče.
Jde o mezeru v zákoně, na kterou v podstatě poukázal byť otevřený případ.
To je naprosto bizarní. Ten zákon omezuje svobodu slova. Tohle je jednoznačně návrh na omezení svobody slova v České republice.
Ono vzkázat veřejnosti, že nás to vlastně nezajímá, a to by byl ten vzkaz, dobrý vzkaz prostě není.
Děkuji panu poslanci Pavlu Blažkovi. Ještě jsme stále ve všeobecné rozpravě.
On tady asi pan kolega poslanec nebyl. Takže on říkal, že chceme omezit svobodu slova. Takže já bych pro něj, jenom znovu opakuji, co tedy Piráti by rádi, aby se propagovalo v České republice, prý aby nebyla omezena svoboda slova. Tak já takové věci nechci, aby se tady v České republice propagovaly. A je to jako s tou vaší svobodou internetu. Prostě když celá společnost vyhodnotí po hluboké diskusi odborníků určité jevy jako celospolečensky škodlivé, tak i ta svoboda internetu má určitá omezení. A my jsme pro to, aby takový jev byl prostě zakázán. A já tedy musím zásadně se omezit, zásadně se ohradit proti tomu, aby v České republice po vzoru návrhu tady Pirátů byla svoboda slova v tom, abychom tady mohli veřejně propagovat tyto věci. Dobře, vy to asi vidíte jinak. Na základě právě toho zásahu, který tam byl, tak je ten soudní proces a je tady vedena ta diskuse. Takže za nás bych skutečně chtěl a chtěl jsem vás ještě jednou požádat, není to nic navíc, v tom zákoně už je napsáno, že jsou zakázaná taková hnutí. My tam jenom doplňujeme dvě slovíčka. Za slovo "hnutí" doplňujeme "či ideologie". Nic víc tam není. Ani nic nepřidáváme navíc, ani nic nepredikujeme navíc, jenom za slovo "hnutí" dáváme "či ideologie". Nic víc, nic míň to není.
Děkuji panu místopředsedovi Tomio Okamurovi. Je omezen 12.30 rozhodnutím Sněmovny.
Druhý důvod pro mé vystoupení je již mnohem prozaičtější. Činím tak touto cestou zejména proto, že v mezirezortním připomínkovém řízení nebyl osloven Svaz školkařů České republiky, Sdružení lesních školkařů a Školkařský svaz ovocnářské unie. Školkařské výpěstky jsou pěstovány především pro tuzemské využití, a to jak pro lesy, tak pro krajinu. Lesy mají významnou hospodářskou funkci, ale i díky mimoprodukčním funkcím lesního porostu a dalších výsadeb v krajině, jako je vodohospodářská, klimatická či sociálně rekreační, má tato zeleň vysoký celospolečenský význam. Závlahová voda čerpaná z povrchových zdrojů se ve školkách využívá především při pěstování malých rostlin nebo pro zálivku čerstvě přesazených rostlin ve školce. Závlahy také slouží při ochraně produkce před jarními mrazy, které se v posledních letech objevují téměř každoročně. Z toho vyplývá, že se nezavlažuje celoročně a odčerpaná voda se díky běžnému koloběhu v půdě dostane z větší části zpět do vodotečí. Škody způsobené suchem v posledních letech školkaře stejně jako ostatní pěstitele nevýslovně poznamenávají a dá se předpokládat, že takovýchto klimatických extrémů bude přibývat. Děkuji za pozornost.
Nyní v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Vrecionová, po ní bude mít slovo pan poslanec Kott. Prosím, paní poslankyně.
Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, přeji vám pěkné odpoledne nebo začátek dnešního odpoledne. Nejdříve pozměňovací návrh, ke kterému se ještě přihlásím v podrobné rozpravě, ale trošku k němu něco řeknu a pak už nebudu zdržovat. Pan kolega Zahradník také předkládá pozměňovací návrh v tomto duchu, který bych byla velice ráda, abychom podpořili. Moc bych vás o to poprosila. Potom bych chtěla ještě mluvit o těch pozměňovacích návrzích, které byly přijaty na zemědělském výboru, ale vlastně částečně i na výboru pro životní prostředí. S tímto pozměňovacím návrhem já bych měla problém. Naopak ty všechny ostatní vítám.
Paní ministryně bude hned zpět. Já bych navrhoval, že byste tedy přerušil svůj projev. Paní ministryně tu teď byla.
Paní ministryně tu chvilku byla, pak zase utekla. Já bych ještě chvíli počkal.
Jestli mě paní ministryně slyší, tak bych ji rád poprosil, jestli by mohla do sálu.
Výborně. Já jsem asi moc chválil vás všechny kolegy, že tady sedíte. A paní ministryně tady sedí poctivě celou dobu, takže to chápu. Nic. Myslím si, že už je skutečně ta optimální hranice dávno překročena. Já podnikatele považuji za ty, kteří živí tento stát, živí ústřední orgány státní správy, koneckonců živí i tuto instituci a nás všechny a podle mého názoru jak ta konkrétní opatření, která proti nim vznikla, tak ale i ta rétorika, která z nich dělá daňové lumpy, je opravdu nebezpečná a nemůže této zemi prospět. Podle mého názoru to je tak fatální znevěrohodnění státu jako služebníka, který tu máme od toho, aby svým občanům, kteří mu platí daně, sloužil, že si nedovedu větší selhání vůbec představit, a nechápu, byť to nedávám za vinu jenom paní ministryni, že nepočká.
To by mě taky zajímalo, paní ministryně, pokud to nastane, jak to budete řešit. Protože opravdu, šikanovat a honit ty nejmenší je to nejjednodušší. Tam jste byla dlouho, na tom ministerstvu, myslím, že dokonce ten úsek jste měla ve své kompetenci, tak tady žádných sto dnů hájení neplatí. Bez tlaku rozpočtového výboru, který se tak nelíbil Finanční správě, která mluvila o útoku na nezávislost Finanční správy, by se to vůbec nekontrolovalo, peníze by do státního rozpočtu nepřišly, trestní oznámení nepadla - i když nevím, jak dopadnou. Proč to ta Finanční správa chce? Jakým způsobem to zlepší život daňových poplatníků? Jakým způsobem to ulehčí podnikání nebo vyplňování daňových formulářů? Nevím, kdo z vás v posledních letech vyplňoval formulář k zaplacení daně z nabytí nemovitosti. To fakt není triviální věc. Musím říct, že jsem to využil. Udělalo se to tak, že se některé sloupce daly k sobě, tím jsme ušetřili řádky, a zmenšilo se písmo. Ale měli jsme zprávu: podívejte se, ze čtyř stránek daňového přiznání jsme udělali dvě. Já ho využívám, paní ministryně, jako osoba. Ale nic mi to neulehčilo. Já za sebe říkám, že bych to přivítal.
Budete pokračovat?
Až mě bude poslouchat pan zpravodaj, tak budu. Tak abych nezdržoval, tak vidíme, jak je to důležité pro pana zpravodaje. Vláda přišla s novelou zákona o dani z příjmu. Asi se chystala implementace této směrnice. Teď nechci polemizovat, zda ta kritika byla oprávněná, nebo ne. Často jsme tady mnozí z nás říkali, že z toho nemáme radost. Poté aktivní změnou zákona vláda hnutí ANO, ČSSD, KDU zrušila to časové omezení. Pokud nás chcete kritizovat, já tu kritiku přijímám, vy jste na tom stejně. My jsme zavedli na tři roky solidární přirážku, vy jste také zavedli na tři roky solidární přirážku. Nicméně když se podíváte do vládního návrhu zákona, tak zjistíte, že hnutí ANO chce zvítězit. Vy to plánujete prodloužit dál. Už bez časového omezení. Jaké máte argumenty? Kde bychom nahradili výpadek státního rozpočtu? Tak buď tento argument platí pro všechny vlády, nebo neplatí pro žádnou vládu. Buď to bylo špatně a pak nás kritizujte, a když máte šanci, tak to změňte, nebo podpořte naše návrhy, abychom to změnili. Nebylo to dobře, omluvte se za kritiku a řekněte: My jsme se mýlili, vy jste to vlastně udělali dobře, proto v tom pokračujeme tři roky a chceme v tom pokračovat další rok. Tak nás nekritizujte za to, že jsme to zavedli! Vy jste zrušili druhý pilíř, respektuji, ale nechali jste si ty peníze z DPH! S jakým zdůvodněním? Jako obvykle: My ty peníze potřebujeme, kde bychom vzali, jak bychom pokryli tento výpadek? Neslyšíte to pokrytectví? Zvedli daně. Já to tam slyším, vy možná ne. Když jsme to zavedli my, tak to byla hrubá chyba, když jste to zavedli vy, tak to bylo v pořádku.
Takže my jsme v podstatě de facto připravili právní úpravu, kterou jsme chtěli nad rámec implementovat stejná oprávnění pro české správce daně. Jenom pro vaši informaci. Narazili jsme v rámci legislativního procesu na velice tvrdý odpor ze strany profesních komor - advokátní komory, Komory daňových poradců, Exekutorské komory, Notářské komory.
Nechci hodnotit to, co bylo. Já jsem tady nebyl a nechci se vracet do minulosti. Jestli se budeme pořád vracet do minulosti, tak nic neuděláme. Takže vás vyzývám tady všechny prostřednictvím pana předsedajícího, jestli chcete opravdu něco začít dělat pro ten daný stav a změnit ho, tak si pojďme sednout k jednomu stolu a pojďme se o tom bavit. To, co tady vzniká, že všichni podávají třicet padesát návrhů na změnu, a přitom ani nevíme, jak funguje současný stav, nemáme o tom ani ponětí, tak nic nezměníme, nic neuděláme, nic nejsme schopni posunout. Takže já vás prosím, vyzývám, pojďme do toho. Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě vás vyzývám, pojďme do toho, pojďme to měnit. Jsem ochoten se bavit s každým o daních, o tom, jak to funguje.
Také děkuji. Nyní prosím pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou.
Ve vší úctě bych chtěl odpovědět panu poslanci Bláhovi, že tu byl. On zvedl ruku pro rozpočet, který výrazným způsobem zvedl mandatorní výdaje státu, ne že je nezvedl. Upřímně řečeno, pane poslanče, jako člověk jste mi sympatický, ale výzvy "víme o tom sice houby, ale pojďme makat" mně příliš neoslovují. Já jsem chtěl jenom odpovědět paní ministryni, že to na první pohled samozřejmě vypadá nelogicky, že německá správa má nárok na tu informaci, domácí nikoliv, ale oba dva jsme tu směrnici četli, takže německá správa má nárok na informaci, že z důvodu mlčenlivosti takováhle informace poskytnuta nebude. To je zase to, co má, nebo nemá být implementováno.
Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a teď se chci zeptat paní ministryně, jestli se mi tedy hlásí do rozpravy s přednostním právem.
Já bych to vzala postupně, tak jak tady zaznívala jednotlivá argumentace. Nebudu už opakovat to, co jsem řekla. Jsem připravena podpořit další pozměňovací návrhy, které v podstatě v tomto směru byly podány. V podstatě když se podíváte, je tady hovořeno o poplatcích ze psa, o tom, že správcem daně jsou i obce. Už v zákoně o správě daní a poplatků toto oprávnění měly. A já nemám žádné signály i podle různých analýz, které mám k dispozici, že by bylo toto právo nějakým způsobem využíváno, protože oni v podstatě z povahy věci takové informace nepotřebují. Ta výzva má charakter rozhodnutí, musí být řádně odůvodněna taková výzva a musí mít samozřejmě stopu ve spise, který se v konkrétní věci vede. Takže to není nic svévolného a musí to samozřejmě mít oporu a musí to souviset s konkrétním daňovým řízením. Tam je tento pojem zakotven.